Ptám se pro jistotu, jestli někdo nemá něco k proceduře. Pokud ne, svolal jsem kolegy do sálu a budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. A já prosím, pane zpravodaji, abyste představil první návrh.
Jenom podotknu, že pozměňovací návrhy pod písm. C jsou moje pozměňovací návrhy. A je hospodářského výboru jako komplexní a pozměňovací návrh B je pana kolegy Dolínka.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? V hlasování číslo 358 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Jako druhý pozměňovací návrh budeme hlasovat pozměňovací návrh A, což je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Takže to je zhruba odůvodnění s tím, že stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
To je pozměňovací návrh, který omezuje riziko, aby se na žádost auditované organizace z energetického auditu nestal jen minimalistický dokument. Stanovisko hospodářského výboru je doporučující.
Kdo je proti? Prosím další návrh.
Stanovisko garančního výboru je souhlasné.
Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Stanovisko hospodářského výboru je doporučující.
Děkuji. Kdo je proti? Kdo je proti? Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli.
Toto jsou mé pozměňovací návrhy. Budu velmi rád, když je podpoříte. A přeji tomuto zákonu pak šťastnou cestu v Senátu.
Prosím, pane poslanče.
Ale rád bych, abychom se nedostali do stavu, kdy se to obrátí proti nám. Řeknu vám svůj osobní případ. I když ho velice nepoužívám, tak stejně musím odevzdávat každý kvartál daňové přiznání. Protože jsem přihlášen na datovou stránku, tak to dělám elektronicky. Takže bylo by dobré, abychom tuto záležitost nechali i ta volná vrátka.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, schválení toho zákona znamená opravdu revoluci v digitalizaci státní správy v České republice. Je to příležitost dohonit státy, které jsou v digitalizaci úspěšné. A ten úspěch neznamená jenom to, že jsou digitální služby pro jejich občany dostupné, že jim to reálně zjednodušuje život, ale že se tím také daří šetřit finanční prostředky státního rozpočtu těch zemí. Tam má také směřovat náš zájem o schválení tohoto zákona. Zároveň je to zákon, který v České republice přinese v následujícím roce vytvoření katalogu služeb. To je další přidaná hodnota toho zákona. Konečně pro konkrétní lidi, pro konkrétní občany České republiky, to bude znamenat, že už po nich stát nebude znovu a znovu chtít, aby vyplňovali údaje, které už jednou má. Pokud dají souhlas, tak od té chvíle si jednotlivé orgány budou informace sdílet, a pokud bude potřeba vyplnit dotazník, tak tam nebude potřeba znovu a znovu vyplňovat údaje známé. Zároveň nebude nutné se prezentovat všemi možnými plastovými kartičkami průkazů, protože jsou to jenom potvrzení o skutečnostech, které stát vede ve svých registrech. Co je podstatné také říct, je to zákon, který ale nikoho nenutí, aby se státem komunikoval elektronicky. Pro občany je to příležitost, ale není to povinnost. I to chci zdůraznit, protože pro přijetí a pochopení toho zákona je to důležitá věc. Myslím, že velmi vzácně se podařilo najít nejenom shodu, ale spojit energii mnoha lidí, mnoha institucí k tomu, aby vznikla norma, která opravdu může posunout Českou republiku do společenství rozumně digitalizovaných států. Musí vzniknout další zákon, který bude upravovat ty jednotlivé kroky.
Pan poslanec Vít Kaňkovský žádá o prodloužení omluvy do 10.30 z důvodu dopravních komplikací. Paní poslankyně Červíčková ruší svou omluvu. Prosím, v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Pavel Jelínek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ve druhém čtení jsem se vyjádřil k tomu, co SPD jako spolunavrhovatel od aplikace zákona o právu na digitální službu očekává. Teď ve třetím čtení chci vyjádřit náš závazek k aktivní podpoře aplikace uvedeného zákona z pozice konstruktivní opozice. Pro digitální služby jsou východiskem základní registry. V současné době jsou v systému základních registrů následující položky: registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností, registr územní identifikace, adres a nemovitostí, informační systém základních registrů, ORG převodník identifikátorů. Jak je uvedeno v popisu registru základních práv a povinností, tak informace vedené v registrovaných agendách transformují řeč zákonů do řeči IT systémů. Co však nemáme? Nemáme evidenci služeb, která se v rámci agend poskytuje. Tato evidence by se postupně měla realizovat v katalogu služeb schvalovaném vládou k realizaci zákona o právu na digitální služby. Co to znamená pro občana? Řeknu pár položek z registru agend.
Proto Ministerstvo financí komunikovalo s Českou advokátní komorou a Komorou daňových poradců, tak aby bylo co nejméně zasaženo do profesní mlčenlivosti a přitom byla směrnice správně transponována. V tomto směru bylo dosaženo kompromisního řešení, které je přijatelné jak pro navrhovatele vládního návrhu zákona, tak pro profesní komory. Návrh byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, paní ministryně. Poprosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Dolejš jako zpravodaj pro prvé čtení.
Já vám, pane předsedo, děkuji za slovo. Jak jste mohli slyšet v úvodním slově paní ministryně, tato předloha se týká problematiky vyhýbání se daňovým povinnostem, což je problematika nepochybně významná. Všichni chceme ucpávat ty různé díry a stavět překážky do cesty různým daňovým šikulům a tady nám sloužila jako inspirace a zdroj práva především Evropská unie. Je to novela obšírná, je to novela implementační, je to novela, která se týká pěti českých zákonů, které tady paní ministryně vyjmenovala. Myslím, že v prvním čtení rozhodně není důvod tomu nikterak bránit a že se těšíme zejména na půdě i garančního výboru, tedy rozpočtového, že to projednáme. Jak je zjevné, tak to se asi nestihne, ale tento problém se nepochybně zvládne v rámci dalšího projednávání. Já nechci zdržovat. Za mě je to v tuto chvíli všechno.
Nikoho v sále nevidím. Končím obecnou rozpravu a nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Přivolal jsem kolegy z předsálí a budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nikoho takového nevidím. Všem vám děkuji a končím prvé čtení tohoto návrhu. Otevírám bod 23, kterým je
Hezké dopoledne dámy a pánové. Já bych si dovolil poprosit o technickou přestávku v trvání pěti minut.
Děkuji. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan ministr Hamáček, s náhradní kartou 20 pan poslanec Bartoš. Jelikož dnes nemáme k projednání body z bloku třetích čtení, u kterých by byly splněny zákonné lhůty, měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům, kterými jsou bod 14, sněmovní tisk 236 - novela zákona o NKÚ, druhé čtení; S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Výborný. Tím pádem budeme pokračovat beze změn dle doposud schváleného programu schůze. Ostatní poprosím, aby se už usadili na svých místech. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, včera tu došlo k takovému omylu. Tato změna zákona o NKÚ se týká pouze platového řádu pro NKÚ a NBÚ.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě v tomto bodu. Nikoho z místa nevidím, kdo by se hlásil, končím obecnou rozpravu. Končím podrobnou rozpravu. Opět, zájem o závěrečné slovo? Nepadl ani návrh na vrácení, ani na zkrácení lhůty pro třetí čtení, případně aby se garanční výbor tímto návrhem nezabýval, a já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji všem.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi představit vám ve stručnosti návrh zákona, kterým se mění zákon o oceňování majetku, který byl připraven v souladu s plánem legislativních prací vlády. upřesnění postupu zpracování cenových map stavebních pozemků; zakotvení pojmu rychle rostoucí dřeviny a způsobu jejich oceňování připraveného ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství; nový přístup k ocenění práva stavby a věcných břemen a s tím související ocenění nemovitých věcí zatížených věcnými břemeny a obdobnými právy. Předkládaný návrh zákona má obecnou povahu, proto je využitelný pro široký okruh subjektů a pro různé účely oceňování. Je doplněn o návrh dotčených ustanovení v dalších souvisejících zákonech. Takže si dovoluji požádat vás o projednání a děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi pouze krátce. To podstatné před chvílí zaznělo z úst paní ministryně Schillerové. Nicméně dovolte, abych zdůraznil hlavní cíl návrhu zákona. Cílem návrhu zákona je zejména zajistit soulad zákona o oceňování majetku s aktuálním stavem právního řádu směrem k oblasti oceňování. Domnívám se, že důvodová zpráva zpracovaná předkladatelem, kterým je Ministerstvo financí, je velmi dobře a komplexně zpracována a já vás prosím o podporu této novely zákona.
Ptám se, jestli má někdo zájem o vystoupení. V tuto chvíli není nikdo písemně přihlášen. Opakuji svoji výzvu, jestli má někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, že by se hlásil. Já tedy přivolám kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Přihlášeno v tuto chvíli 142, pro 126, proti nikdo. Návrh byl přijat. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, případně výborům k projednání? Otevírám bod číslo Paní ministryně, máte slovo.
Dámy a pánové, ještě jednou. Dovolte mi představit vám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Návrh zákona je postaven na principu, že povinnost oznámit uspořádání neznamená bez dalšího, že je uspořádání závadné a že je nezákonné podle něj postupovat.
Já vás všechny poprosím, abyste zaujali svá místa v sále, a prosím o klid. Nerad bych jmenoval, nerad bych ukazoval. Tak děkuji. A už je přítomen i pan ministr, z pověření vlády tedy předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Cílem je zajistit vyšší dostupnost léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb v České republice, a to ve dvou základních rovinách. Tento emergentní systém zřídí a bude provozovat vždy držitel rozhodnutí o registraci, tedy výrobce daného léčivého přípravku. To znamená, lék je v distribuci, ovšem lékárna se k němu nemůže standardní formou dostat. Další oblast úpravy, kterou nově přináší tento návrh, je zavedení opatření, které zajistí, aby léčivé přípravy uvedené na český trh byly přednostně použity pro pacienty v České republice a mohly být vyvezeny do zahraničí jen v případě, že tím nedojde k ohrožení dostupnosti léčivého přípravku na českém trhu v množství odpovídajícím potřebám pacientů v České republice. Často ten rozdíl je velmi výrazný. To znamená, jsou to jednoduše vydělané peníze, velmi snadno, ovšem na úkor českých pacientů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane předsedající a pane předsedo, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr představil svůj vládní návrh zákona. Jedná se, ano, především o návrh emergentního systému. Sama teď nevím, jestli jsem v pozici zpravodaje správně, ale budu se snažit, abych se udržela v této rovině.

Já vám děkuji. A otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pan poslanec Kupka z místa. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já mám celou řadu velmi vážných odezev zejména od lékárníků v malých lékárnách v okrajových regionech České republiky, kteří už teď upozorňují na nedostatek a nedostupnost některých často i velmi běžných léčiv a obávají se, že ten emergentní systém, tak jak se navrhuje, by mohl ve výsledku ten problém ještě prohloubit. Vidí za tím snahu i konkrétních řetězců, kterým by to mohlo nahrávat. Já si v tomhle případě dovoluji tedy navrhnout vrácení toho návrhu k přepracování a v případě, že by tento návrh neprošel, tak si dovolím navrhnout přerušení do další schůze, tak aby bylo možné opravdu absolvovat s lékárnickou komorou i se všemi dalšími odbornými skupinami rozsáhlejší diskusi nad tím, jak to upravit, aby ta regulace opravdu splnila ten cíl, aby se ve výsledku neobrátila proti samotnému předkladateli, protože nepředpokládám, že by Ministerstvo zdravotnictví tím návrhem sledovalo ohrožení dostupnosti léčiv pro české pacienty napříč republikou.
Touto novelou se jasně zhorší vymahatelnost zákona o veřejných zakázkách na dodávky léků do nemocnic. Není zde konkurenční prostředí a dodavatelé léčiv. Není to důvod pro opětovnou novelizaci zákona o léčivech. Obchody s léky do zahraničí jsou selektivně omezovány. Evropská komise za celou dobu platnosti novelizovaného zákona o léčivech od prosince 2017 nezahájila řízení s Českou republikou o neslučitelnosti tohoto zákona s právem a fungováním principu jednotného trhu v rámci EU. To není pádný argument pro obhajobu této novely, ale naopak je to zásadní argument pro odmítnutí, protože toto nelze řešit na úrovni zákona. Dále, a to už tady pan kolega Běhounek řekl, není pravda, že na Slovensku je podobný emergentní systém. Jak už zmínil, je tam zákon o lieku a výrobce má povinnost dodat léky všem distributorům a až poté, kdy nastane situace, že lékárna nemůže sehnat daný lék u všech distributorů, se musí obrátit na výrobce a ten má povinnost zajistit dodávky do dvou pracovních dnů. To je úplně jiná situace, než je navrhována u nás. V některých zemích je zákonem garantováno a právně vymáháno dodání léků do lékáren pro pacienty: Slovensko, Maďarsko, Německo, Belgie. Od 1. prosince platí poslední novelizace zákona o léčivech schválená v září tohoto roku - dodávky léků do lékáren ve veřejném zájmu. Ta skutečně v praxi řeší rovnoměrné a plynulé dodávky léků do lékáren včetně práv a povinností pro všechny subjekty. Já se připojuji k návrhu a dávám návrh také na přerušení tohoto bodu.
Omlouvá se paní poslankyně Gajdůšková z dnešního jednání od 11.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se Ondřej Benešík do 10 hodin bez udání důvodu. Omlouvá se pan poslanec Richter z celého dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jaroslav Dvořák od 11 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Petr Třešňák ze zdravotních důvodů po celý dnešní den.
Děkuji za slovo, pane předsedo, dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Jsem si jistý, že ne. Jsem si jistý, že nemohou projít. Je jasné, že na sebe narazí tři velmi silné zájmové skupiny, ať už to jsou výrobci, jsou to distributoři a v neposlední řadě i lékárníci, všichni se budou zaštiťovat zájmem o pacienta.
Tak prosím.